Bude-li totiž mít pečující osoba těžký průběh onemocnění, je hezké, že očkování ochrání chronického pacienta před samotnou nákazou, ale už jej neochrání před výpadkem často celodenní péče, kterou mu pečující osoba poskytuje. Proto se vás znovu ptám, pane ministře: Pokročili jste nějak ve snaze definovat pečující osoby, nebo jejich přednostní očkování opravdu ztroskotá na tomto bodě? Podotýkám, že správné uchopení tohoto problému má význam nejen v současnosti, ale nelze vyloučit, že bude přínosné i do budoucna, kdy můžeme být konfrontováni s podobnou pandemií. Zasadíte se o to, prosím, pane ministře? Vážený pane ministře, postupný návrat dětí do škol je podmíněn nutností podstoupení pravidelných antigenních testů. V minulosti už probíhaly mnohé pokusy, které srovnávaly účinnost antigenních a PCR testů. Vzpomeňme si na základní školy v Sedlčanech, kde žáci vyzkoušeli různé sady antigenních i PCR testů, přičemž PCR testy se jednoznačně ukázaly jako efektivnější. Podobný experiment se uskutečnil i na Praze 6, kde v únoru vyzkoušelo PCR i antigenní testy 380 žáků a PCR testy se i v tomto případě ukázaly jako efektivnější. Navíc jsou šetrnější, spolehlivější a vzhledem k tomu, že antigenní testy se musí užívat dvakrát týdně, i levnější. Školy, rodiče žáků, obce i kraje by tak rády využívaly místo antigenních testů PCR testy, které jsou citlivější, ale méně náchylné k falešným pozitivním výsledkům. Vážený pane ministře, neuvažujete tedy o nahrazení dvou antigenních testů týdně jedním PCR testem?
Děkuji. A nyní prosím pana poslance Luzara, který bude interpelovat vicepremiéra Hamáčka ve věci stav vyšetřování Imex Group z Ostravy.
Vážený pane ministře vnitra Hamáčku, po sedmi letech angažování společnosti Imex Group ve výbuchu ve Vrběticích si tato společnost zaslouží výsledky vyšetřování, čemu došlo ve Vrběticích. Společnost byla vyšetřována, neznáme výsledek. Ptám se: Měla společnost Imex všechny vývozní povolení v pořádku? Měla společnost Imex v pořádku revize skladovacích prostor, revize protipožárního zařízení, revize elektro v těchto skladech, které pronajímala? Měla společnost Imex v pořádku schválené skladované množství v těchto skladech těchto výbušnin? Po sedmi letech vyšetřování, bychom se měli dozvědět, jak na tom tato společnost se skladováním je a zda nedocházelo k porušování těchto zákonů.
Děkuji.
Vážená paní ministryně, zákon o spotřebních daních obsahuje institut na podporu malých pivovarů, které mají jakožto malé nezávislé pivovary sníženou sazbu spotřební daně. Jedním z kritérií je maximální objem roční výroby piva do 200 000 hektolitrů. Dále pak nesmí být právně a hospodářsky závislé na jiném pivovaru. Podpora malých pivovarů se zdá být velmi působivá. Problém ovšem nastává v momentě, kdy se někdo, řekněme, nadšenec do piva rozhodne podporovat lokální pivovary a zachránit je tak před jejich zánikem. Stane se tedy vlastníkem několika malých pivovarů napříč Českou republikou. Tyto pivovary mají roční výstav v jednotkách tisíců hektolitrů a zaměřují se pouze na lokální klientelu. Splňují roční objem produkce, samostatně i v součtu. Jejich propojení je tedy pouze formální skrze vlastnickou strukturu, ani nevlastní jeden druhého. Jsou tedy diskriminovány oproti jiným pivovarům, které mohou mít i několikanásobně vyšší produkci. Uvedený příklad za mě působí jako diskriminace ze strany správce daně, který by v několika případech postupoval již v rozporu se zákonem, a to potvrdil i soud. Ptám se vás tedy, paní ministryně, zda není důvod pro změnu zákona, nebo alespoň jeho výkladu. Děkuji.
Děkuji.
A nyní už standardní dvojice, interpeluje pan poslanec Blaha pana ministra Brabce.
Vážený pane jediný přítomný ministře, z vašich úst tady tento týden zaznělo, co všechno v případu Bečva neděláte, jak připravujete, realizujete a tak dále a tak dále. Nezlobte se na mě, ale ve Valašském Meziříčí to vidí dost jinak. Obrátila se na mě kolegyně z Valašského Meziříčí, která to, co se realizuje a připravuje u Bečvy, popisuje diametrálně odlišně a upozorňuje na to, že slib, že se zmapují kanalizace, které ústí do Bečvy, zůstal opravdu jen slibem a neděje se nic. Víte, můžeme měřit a monitorovat, jak chceme, ale dokud nebudeme vědět, odkud ty jedy tečou, je nám to na nic. Zmapování kanalizací přece měl být první základní krok. Kam se s Bečvou posuneme, když nevíme, co a odkud do ní vtéká? Ty samozřejmě v rozpočtu ani města ani okolních obcí, kterými Bečva protéká, nejsou, zvlášť po letošním krušném ruce. Chci se vás proto zeptat, pane ministře: Několikrát tady od vás zaznělo, že na vyšetření Bečvy pracujete a nedovedete si představit, že by se něco takového mělo někdy znovu opakovat. Pokud skutečně chcete nalézt viníka, zmapování kanalizací může být první logický krok. Jak už jsem řekl, město Valašské Meziříčí ani okolní obce takové prostředky ve svém rozpočtu nemají. Jedná se hlavně o průmyslové zóny, jistě vám nemusím vysvětlovat proč.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Děkuji za ten dotaz, velmi praktický. Trochu mě překvapil z toho důvodu, že oni opravdu... To je totiž práce povodí. A on mi říkal, že ukončili aktualizaci mapování všech výustí na řece Bečvě a že mají teď zcela aktuální informace o všech výpustích. Takže pokud se bavíme o výustích, tak opravdu to je čistě práce Povodí Moravy. My ty funkce máme rozdělené.
Děkuji.
Pracuji s veřejnými informacemi.
Určitě.
Děkuji. Nyní paní poslankyně Kovářová bude interpelovat nepřítomného vicepremiéra Havlíčka ve věci cyklostezky, druhé kolo. Prosím.
Zásadní potřebou je vybudovat páteřní síť cyklostezek pro rychlou dopravu mezi velkými městy. Jde o síť mezinárodních a nadregionálních cyklostezek. Tuto prioritní síť by měly navrhnout v reálných trasách kraje a schválit Ministerstvo dopravy. Projektovat, stavět a udržovat by tyto cyklostezky či cyklotrasy měla města, obce či sdružení obcí a kraje. Stát by jim v tom měl dotačně pomoci.
Tato společnost, pokud mám informace od odborářů této společnosti, je ve stávkové pohotovosti a očekává jasné vysvětlení svých dotazů. Proto bych byl velice rád, abyste na tyto otázky odpověděl a abyste nás jako Sněmovnu informoval o výsledku jednání s vedením společnosti Liberty Ostrava.
Myslím si, že právě nyní nastal čas, abyste, pane premiére, přehodnotil jako předseda vlády, zda ve vedení státního podniku mají být lidé, kteří místo práce pro občany a pacienty této země hájí zájmy nadnárodní farmaceutické lobby a mohou být tak ve střetu zájmů. Děkuji vám za odpověď.
Já vám děkuji, pane poslanče. Poprosím, aby nyní vystoupil se svojí interpelací pan poslanec Ferjenčík, připraví se pan poslanec Kaňkovský.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Poslední otázka na závěr.
Poprosím paní poslankyni Richterovou a připraví se pan poslanec Luzar.
Ptám se na přípravu proto, že v minulosti mnohokrát selhala, a konkrétně i proto, že mně nebylo odpovězeno na úvazky, na počty lidí, kteří se reálně věnují zvládnutí pandemie u nás, a to ačkoliv jsem se na to už několikrát doptávala. Dám tady příklad té odpovědi. Ocituji z odpovědi: Co se týká odměny krajskému koordinátorovi očkování, je stejně jako v případech krajského koordinátora lůžkové péče symbolickou záležitostí. Takže mě zajímá, pane premiére, opravdu se dá řídit pandemie odměnami, které jsou symbolické? A konečně mě zajímá, jak se třeba konkrétně připravujete na navýšení kapacity a zvládnutí trasování. Trasování bylo v minulosti takovým slabým kamenem a bude to velice důležité pro udržení pandemie pod kontrolou. Takže jak plánujete například spolupráci se soukromým sektorem nebo jakými nástroji motivovat pozitivně, aby lidé hlásili kontakty, prostě kapacity na trasování a vše s tím související, jak se na toto připravujete?
Já vám děkuji a slovo dávám panu poslanci Leo Luzarovi.
Podle toho, že po útoku v Anglii tito dva agenti, kteří byli domněle podezřelí z toho, že to způsobili, mohli odjet a zmizeli ve světě, asi tato informační výměna neproběhla. A omlouvám se, považuji to za velkou chybu BIS, jelikož znala totožnost těchto lidí a tak dlouho mlčela.
Já vám děkuji, pane poslanče. Odpověď obdržíte písemně.
Většina jich je omluvena z pracovních povinností, přestože jejich pracovní povinností je být přítomný zde. Takže mně nezbývá než přerušit v tuto chvíli jednání Poslanecké sněmovny do 9.30 hodin. Uvidíme, jestli do té doby budou omluveni všichni, nebo se někdo dostaví.
Co je ta druhá směrnice? Ta se nazývá o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách. Jde o směrnici dotýkající se mimo jiné dohodářů. Bude tam třeba upravit, a zase se domnívám, to bude velice široká debata, dohodu o provedení práce i o pracovní činnosti. Opět je tam stejná lhůta - srpen 2022 pro finální řešení. Takže vážená paní ministryně, jak připravujete konkrétně implementaci těchto dvou směrnic, když v nabízejícím se tisku 625 ani není zatím navrženo prodloužení té podpůrné doby podpůrčí u otcovské?
Odpověď obdržíte písemně do 30 dnů.
Vážený pane předsedající, vážený pane nepřítomný ministře, dámy a pánové, v souvislosti s kauzou Vrbětice mám několik poměrně důležitých otázek. Za prvé, proč Ministerstvo obrany pronajalo muniční sklady soukromým firmám? Jaký byl důvod pro to, aby byl obchod s municí přenechán soukromým subjektům, takzvaným obchodníkům? Jaká je současná praxe ve střežení skladů munice a muničních objektů nacházejících se mimo vojenské útvary v současnosti?
Připraví se pan poslanec Leo Luzar.
Na základě rozhodnutí vlády a vašeho ministerstva dochází k postupnému návratu žáků i do mateřských škol. Nicméně v tuto chvíli zůstávají stále uzavřeny lesní mateřské školy a taktéž se vaše opatření vůbec nedotýkají dětských skupin. Chci se tedy zeptat, zda a z jakého důvodu případně byly opomenuty tyto instituce jako lesní mateřské školy a dětské skupiny? Chci upozornit, že řada rodičů je závislá právě na službě dětských skupin a opatření, která jsou zdůvodňována špatnou epidemickou situací, tady skutečně nedávají logiku. Dětské skupiny z principu jsou omezeny do 15 dětí, do 15 osob, proto nevidím jediný důvod, proč by tímto způsobem dětské skupiny měly být poškozovány. Děkuji za vaši odpověď.
Nyní pan poslanec Leo Luzar, připraví se pan poslanec Válek.
Byl dokončen převod tohoto podniku ze správy Priska spadající pod Ministerstvo financí pod podnik DIAMO, jehož správu máte na starosti vy. Zajímalo by mě, jaký je osud momentálně v rámci společnosti OKD. Ptám se: Má už společnost OKD vyčíslen odbyt svého produktu v případě výrazných útlumů? Nejsme schopni v Moravskoslezském kraji přejít na jiná alternativní paliva, vše je směřováno k černému uhlí. Zde již nehovořím o centrálním zásobování teplem. OKD je strategický podnik, a pokud chceme utlumit těžbu uhlí, musíme mít alternativu.
Děkuji, pane poslanče. Odpověď obdržíte písemně.
Je naprosto správné, že ta registrace probíhá. Myslím si, že problematika dronů je nám všem jasná. Teď tam chcete elektronickou identitu, která víceméně znemožňuje přihlášení běžným fyzickým osobám.
Já vám děkuji, pane poslanče, a nyní tedy pan poslanec Radek Koten bude interpelovat ministra vnitra Jana Hamáčka.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane nepřítomný ministře Hamáčku, dámy a pánové, rozmáhá se nám tu takový nešvar. Tento sklad, který byl ve vlastnictví Policie České republiky, byl potenciální hrozbou.
Máte jasné údaje? A pane Hamáčku, je to také o tom, že tato společnost Imex, která tyto zbraně bulharskému zbrojaři dodávala, má všechna povolení na vývoz a měla povolení na vývoz do Bulharska? A pane Hamáčku, víme, kde ty zbraně měly končit? Máte evidenci licencí a máte informaci o tom, kde ty zbraně, pokud by teoreticky nedošlo k popření této informace zbrojařem Gebrevem a vy byste měl pravdu, měly ty zbraně skončit? Opravdu měly skončit v Bulharsku, nebo měly být rozprodávány jinde? Děkuji za odpověď. Vážený pane ministře Kulhánku, váš první den ve funkci, a hned interpelace. Omlouvám se za to. Z vašeho odboru komunikace se se mnou i spojili a omlouvali vás za nepřítomnost, já za to děkuji. Proto se zdržím nějakých obsáhlejších debat a zkusím se vás pouze zeptat. Všechny kroky, které momentálně jako ministr zahraničí zaštiťujete a hovoříte, jsou konzultovány. Předpokládám, že se jedná nejenom o rozhodnutí vlády České republiky, která na to má právo, ale také že máte informace jak z ambasády v Rusku, tak z Ministerstva zahraničí, a všechny věci, které probíráte, jsou konzultovány s odborníky na diplomacii a s odborníky v rámci fungování diplomatických zastoupení České republiky v zahraničí. Děkuji za odpověď. Vážená paní ministryně, jako ministryně financí máte pod sebou možnost reagovat na výtky občanů Vrbětic, kteří nedostali odškodnění za výbuchy, které před sedmi lety ve Vrběticích nastaly. Je asi imaginární doufat, že se podaří v případě prokázání účasti Ruské federace na této činnosti vymoci tyto prostředky. V případě zprávy BIS jsme se dozvěděli, že tyto zbraně jsou vyváženy různým obchodníkům, například bulharskému obchodníkovi Gebrevovi, a již není evidence, kde tyto zbraně končí. Toto podezření se ve světě stále objevuje, nechci připomínat houfnice DANA a další, připomínat africké bojiště, kde se objevují české zbraně a česká munice. Čili, pane ministře, prosím, proveďte inventuru a kontrolu vývozních povolení na zbraně a munici České republiky s důrazem na cílovou zemi těchto zbraní, kde končí.
Konstatuji, že jsme vyčerpali veškeré interpelace, a konstatuji, že pro dnešní den tedy ukončíme projednávání interpelací.
Nejde však o záležitost turistickou. Vyčlenění pouze 600 milionů korun z evropských zdrojů považuji za velké podcenění problematiky cyklodopravy. Dokazuje to výrazně vyšší alokace zdrojů do této oblasti, například na Slovensku ve výši 100 milionů eur. A to vůbec nezmiňuji vysokou podporu tohoto druhu dopravy v Německu či dalších západoevropských státech. Považujete vyčleněné prostředky za dostatečné?
Děkuji.
Toto je opravdu nedůstojné projednávání interpelací. Je to nedůstojné jak nás, tak vlády. Buď jsou testy špatné, a pak si kladu otázku, proč vláda koupila takové testy, jsou třeba málo citlivé, nebo je skutečně takto malá pozitivita u školních dětí, a pak si samozřejmě kladu otázku, proč dále trvat na rotační výuce a nepustit rychleji další děti a druhé ročníky do škol a celé to urychlit.
Vážený pane ministře Arenbergere, opakovaně jsem se dotazovala, kdy bude povoleno přijímat postcovidové samoplátce do lázní. Zdravotnická zařízení soukromého sektoru operují celou dobu bez omezení. Jaký je rozdíl mezi samoplátci a těmito na poukaz? Uzavření jsem chápala v době omezení pohybu mezi okresy, ale nyní k tomu nevidím jediný důvod.
Děkuji a nyní prosím paní poslankyni Maříkovou, která bude interpelovat pana vicepremiéra Hamáčka ve věci přebalování testů. Děkuji a nyní prosím pana poslance Výborného, aby interpeloval pana ministra Plagu ve věci revize RVP a dopad na školy v době koronaviru.
Vážený pane nepřítomný ministře školství, rád bych otevřel téma revize rámcových vzdělávacích programů. Považuji toto za ne úplně šťastný krok. Jsem přesvědčen o tom, že bychom se měli vrátit k odborné debatě s jednotlivými oborovými skupinami. Děkuji za vaši reakci a za vaše vyhovění a odpověď.
Děkuji. Dále je nutné stanovit, že osoby splňující tuto hodnotu nebudou od testu protilátek podrobovány dalším zbytečným omezením a nebudou nuceny ke zbytečnému očkování. Dále je nutné zveřejnit informace o příznakových reinfekcích ze statistik. Zdůvodněte mi prosím, proč jsou podrobováni lidé s protilátkami cyklickému testování.
Vyšlo z ní, že je z pražské obchodní akademie. Volal jsem mu naposledy v pátek, zavolám mu i v úterý. Jak jsem popisoval tu zkoušku, tak se vůči tomu ohradil. Není tam diskriminace onou distanční výukou. Nepřijde vám to jako komedie? Aby to nebylo, že oslovuje pouze studenty, kteří se bojí něco říci o svých učitelích, tak oslovil i rodiče. Já se tedy ztotožňuji s ním, že je to dostatečné. Mimochodem, pan ředitel má na své obchodní akademii také praktickou část, praktickou zkoušku v profilové části maturity, a je to zkouška z účetnictví, kdy standardně studenti v této části přijdou k programu, dostanou úlohu, mají vypočítat účetnictví v programu. Vzhledem k tomu, že taková praktická zkouška vlastně není žádné omezení, nepovažuje za nutné vůbec měnit nějaký termín praktické zkoušky. A takhle mi to říkalo plno ředitelů. Je to iniciativa, která bojuje za úřední maturity. Vlastně věnuje se tomu, aby se vyzývali studenti psát tyto příběhy poslancům. Proč máme tady maturitní zkoušku, která má takový efekt? Ale to jsou otázky ne na současné řešení maturity, ale obecně, kterou už jsme tady měli několikrát a snažili jsme se i v Poslanecké sněmovně tady rozebírat budoucnost maturit. Měli jsme i s panem ministrem kulatý stůl. Bohužel, pak přišla doba covidová a debaty o budoucnosti maturit u nás trošku utichly, řešilo se něco jiného.
Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové. Děkuji za slovo.
Děkuji, to byl zpravodaj zahraničního výboru. Prosím, máte slovo.
Usnesení proto nebylo přijato. Myslím si, že to bylo nedorozumění. Ale to, co je možná chyba - myslím si, že to je chyba, ale prostě nemá vůbec žádný sankční mechanismus, takže není třeba se obávat. Čili nemusíme se opravdu - to garantuji - ničeho obávat.
Samozřejmě že někteří studenti maturitu neudělají, tak jako vždycky. Ale řekl bych, že to budou studenti, kteří standardně by ji neudělali i za normálních časů. Nicméně já nehoruji za to, že maturita je něco strašně důležitého, obzvláště ta ve společné části. Míti opravné termíny je pro studenty dobrá věc. Není to žádné slevování z nároků, ale je to možnost, že pokud se něco stane u toho jednoho termínu, že bude následovat rychle další. S druhým bodem se bohužel nedá souhlasit. Podle mě má paní poslankyně úplně špatná data, ze kterých vůbec nelze vyvozovat to, co vyvozuje. A s třetím bodem samozřejmě souhlasíme. Cestou není vystavení potvrzení o tom, že něco umím, i když to neumím. Cestou je: musíme jim kompenzovat, vynahradit to, že se něco nenaučili, a nenaučili se to třeba z toho důvodu, že měli distanční výuku, že měli omezené možnosti, ale to je ta kompenzace. Cílem je, aby studenti měli znalosti, kompetence, dovednosti, nikoliv aby měli na konci papír o tom, že něco umí, i když to neumí.